Prosím.
Týká se to příležitostného prodeje alkoholických nápojů.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Můžeme pokračovat.
Já se omlouvám. No to se netýká zákazu kouření. To je o alkoholu a procentu alkoholu, jestli se může podávat víno, nebo jenom pivo. Já se omlouvám.
Omlouvám se, asi už jsem trochu unaven. Má pravdu pan kolega Stanjura.
Dobře. Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh nebyl přijat. Prosím. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut. Kdo je proti tomuto návrhu?
Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Zahájil jsem hlasování číslo 363 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Ani tento návrh nebyl přijat.
Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 365 a ptám se, kdo je pro. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.
Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.
Děkuji. Týká se součinnosti soudního exekutora a insolvenčního správce. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme další návrh.
Za čtrnácté návrh B výboru pro sociální politiku, týká se rozšíření subjektů sepisujících návrhy na oddlužení o neziskové organizace. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.
Zahájil jsem hlasování číslo 369 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Jedná se o můj návrh, týká se způsobu stanovování insolvenčního správce.
Stanovisko?
Pardon.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.
Jedná se opět o můj pozměňovací návrh. Týká se legislativně technických úprav textu. Jedná se o text, úpravy, které byly přijaty v rámci legislativního procesu na základě podnětů veřejnosti. Vše bylo připraveno ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti na základě těchto podnětů. Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.
Stanovisko garančního výboru: doporučuje.
Děkuji vám. Návrh byl přijat.
Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.
Zahájil jsem hlasování číslo 373 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.
Dostávám se za dvacáté k návrhu F, což je návrh pana poslance Jaroslava Borky a týká se nového trestného činu podání nepravdivého insolvenčního návrhu. Stanovisko garančního výboru: nedoporučuje.
Kdo je proti? Děkuji vám.
A nyní nám zbývá hlasování o zákonu jako celku.
Jermanová, abych řekl správně celé jméno paní kolegyně. Paní první místopředsedkyně, máte slovo. My vám také přejeme hodně štěstí ve vaší nové funkci. Nyní pan předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček s přednostním právem.
Děkuji. Já se omlouvám, nezdržím. Bude nám tady chybět.
Není tomu tak. Otevírám rozpravu a mám do ní přihlášku pana poslance Lukáše Pletichy. Potom pan zpravodaj. Nemůžete využít své přednostní právo. Pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych rád načetl legtech ke svému pozměňovacímu návrhu.
Já tedy dávám procedurální návrh, abychom tento bod přerušili až do doby, kdy bude věc projednána garančním výborem a garanční výbor přijme usnesení v této věci.
Jde o procedurální návrh. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Pan ministr zemědělství zůstává u stolku zpravodajů. Ptám se pana ministra, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Paní poslankyně Váhalová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji paní poslankyni Váhalové. Nyní pan zpravodaj v rozpravě.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, v této rozpravě si dovolím navrhnout opravu legislativně technických chyb tak, jak jsme se dohodli s legislativou a legislativně technickým odborem.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh byl zamítnut.
Je to provázáno.
Kdo je proti návrhu? Můžeme pokračovat.
Toto se týká zákazu kouření v automobilu, kde je převážena osoba mladší 18 let.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Tento návrh byl zamítnut. Prosím o strpení, pan poslanec Stanjura provede kontrolu hlasování.
Kolegyně a kolegové. Hlasoval jsem proti, ale na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování.
Je zde návrh na zpochybnění hlasování. Přihlášeno je 174 poslankyň a poslanců. Tento návrh byl přijat a budeme opakovat hlasování. Je potřeba, aby zazněla stanoviska? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Návrh byl přijat.
Týká se kouření v dopravních prostředcích a označení Kouření zakázáno.
Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Děkuji. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku? Kdo je proti návrhu? Tento návrh byl zamítnut.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. A nyní prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru. Prosím, máte slovo. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Zrušení té akce, nebo zrušení zákazu kouření? Já se omlouvám. Pokud hlasujeme o zákazu prodeje nezletilým, je mi to jasné.
Prosím s přednostním právem předsedu Sněmovny Jana Hamáčka. Pan poslanec Stanjura a poté pan zpravodaj.
Řekněme si, co tam máme napsané. Opravdu to považujeme za vysvětlení, o co se jedná? Pro mě tedy ne.
Já děkuji. Poprosím pana zpravodaje.
A potom jsem vysvětlil, že se jedná o akce, kde jsou osoby mladší 18 let, a týká se to tabákových výrobků, kuřáckých potřeb atd.
Pánové, já se omlouvám, ale pokud si máte co říct, čiňte tak přes mikrofon a nepokřikujte na sebe. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut.
Omlouvám se.
Je to tak. A já dříve, než dám hlasovat, poprosím pana zpravodaje, jestli může říct, o co se jedná.
třetí čtení Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které ale nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Pokud nikdo, rozpravu končím. Je tomu tak. Můžeme tedy pokračovat.
Děkuji za slovo. Garanční výbor tento návrh po druhém čtení projednal, připravil stanoviska k podaným pozměňovacím návrhům.
V tom případě není potřeba hlasovat proceduru, protože je jednoduchá. Kdo je proti? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Garanční výbor zaujal následující stanoviska k jednotlivým předloženým návrhům -
Není tomu tak. Prosím první návrh, paní zpravodajko. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrhy byly schváleny. Prosím další návrh. Kdo je proti? I tento návrh byl schválen. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo
Pro pořádek zopakuji, ve které fázi hlasování jsme přerušili naše jednání. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.